Logicky z toho vyplývá i extrémně pozdní reakce, protože se potom šije všechno horkou jehlou, kupí se jedna chyba za druhou a podle toho ta řešení a ty návrhy vypadají. Velmi často to chytáme jako kočku za ocas až v úplném finále. Já nemůžu začít jinak, mám-li najít společné řešení, i když si dovedu představit, že nás vláda a pětikoalice natvrdo přehlasuje, tak abych tato východiska nepopsal a abych neodhadl to, jak se budou vyvíjet. Ale to, co je důležité, je, že se nemění. Toto je jedním z hlavních důvodů toho, že je málo zdrojů v Evropské unii, že se Německo orientovalo hodně na plyn a že dneska jsou ty ceny tam, kde jsou. Ale pozor, ani toto nekončí. To znamená, nikdo dnes neodhadne, jak dlouho válka bude trvat, a logicky ta nejistota se bude prohlubovat. Za další, dlouhodobá zelená politika Evropské unie. Útlum těžby plynu v Evropě z ekologických důvodů, odmítání těžby břidlicového plynu, zákaz frakování. Nechci chodit do detailů, ale všimněme si toho, že jednu z prvních věcí, kterou udělala nová britská premiérka, že zrušila zákaz frakování. Přeloženo do češtiny, zrušila zákaz těžby břidlicového plynu. To jsou velmi důležité věci, které samozřejmě mají vliv na to, že Evropa se stala závislou na dovozu plynu. Ano, pan ministr Síkela zde správně řekl, že jedním z důvodů je rovněž to, že se odstavují - ale to je krátkodobý proces - i jaderné elektrárny ve Francii, ale to je skutečně jenom z důvodu údržby a naskočí to v nejbližší době. Důsledek je ten, že Evropa je závislá na dovozu plynu, a bohužel Německo se zásadním způsobem orientovalo, ať už tomu budeme říkat pragmatismus, nebo jakýkoli jiný důvod, na dovoz plynu z Ruska. Výsledkem je to, že zde máme extrémní cenové rozdíly na jednotlivých světových trzích. Těžko budeme našim firmám a obyvatelům Evropské unie vysvětlovat to, že ve Spojených státech mají v současné době osminásobně levnější plyn. Ale ten plyn je levnější i v Japonsku, které bylo vždycky extrémně drahé, je levnější v Austrálii, a to se vůbec nebavím o Asii a dalších zemích. Toto jsou fakta, která musíme brát pro naše rozhodování, ať už krátkodobá, či dlouhodobá. Tady není situace špatná díky minulým vládám, a záměrně říkám minulým vládám. Nová vláda dobře udělala to, že tendr poslala do finále. A i když tato vláda jednu z prvních věcí, kterou udělala, tak to navrhla na rok 2033, tak nakonec to vypadá, že přišla k rozumu a že se to prodlouží.
Já tady nebudu věcně reagovat na návrhy, které se týkají snížení či zvýšení DPH. Projednáváme novelu zákona o spotřebních daních.
Nyní je tedy přihlášen pan předseda Fiala. Prosím.
Děkuji za slovo. Když tady předseda hospodářského výboru Ivan Adamec hovořil o tom, ať se podíváme do okolních států, tak se podívejme. Podívejme se například na Polsko, podívejme se na Čechy, kteří žijí u polských hranic. Jezdí nakupovat potraviny do Polska, protože je mají zastropované, jezdí nakupovat benzin a naftu do Polska, protože tam stojí 33 korun. Lidé, kteří bydleli u maďarských hranic, jezdili do Maďarska. Teď už tam jezdit nemohou, protože Maďaři zjistili, že jim to půl Evropy vykupuje, když mají zastropované a dotují ty peníze na to. Ale samozřejmě součástí těch obrovských zisků je také nadměrný výběr daně z přidané hodnoty, která by jinak nebyla. A já se musím té daně dotknout už jenom z toho důvodu, že když má stát nadměrný výběr daně z přidané hodnoty, může ji teoreticky použít k tomu, aby kompenzoval a dotoval ceny benzinu a nafty, tak jak se to děje například v Maďarsku nebo v Polsku.
Všechno faktické.
Já se budu tentokrát držet doporučení pana ministra Stanjury, abychom se věnovali spotřební dani. Tato změna neurazí, nenadchne. Určitě pomůže dopravcům. My sami za naší vlády jsme také řešili tehdy pro ně snížení, je to kvůli tomu, aby byli konkurenceschopní. Takže za nás - neurazí, nenadchne, podpoříme.
Budeme prostě říkat svoje názory. Tak se prosím, pane předsedo a kolegové, podívejte, co se děje na Ostravsku, co se děje na Opavsku. Ano, proč asi? Protože mají levnější pohonné hmoty, protože mají levnější energie. Opravdu přicházejí pozdě. Budeme vám to opakovat. Opravdu jsou nedostatečná a v konečném důsledku na českou ekonomiku a na náš rozpočet budou mít mnohem, mnohem horší dopad, než si dovedete kdokoli představit. Já jsem v médiích říkal, že je to poprava českého průmyslu v přímém přenosu, budu o tom mluvit v dalším bodu.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Adamec.
A to je historicky. My jezdíme teď tam, protože mají lepší podmínky, před dvěma lety jezdili Poláci k nám nakupovat, protože měli lepší podmínky u nás. Ale nalijme si čistého vína. To, co tady dneska máme, tak jsou regulační zákony. Já jako představitel pravice samozřejmě s tím mám velký problém, ale chápu společenskou situaci, která tady je v tuto chvíli velmi složitá. Je potřeba uklidnit tu společnost. Jak to dopadne s veřejnými financemi?
Otevírám k tomuto rozpravu. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh usnesení? V hlasování číslo 6 přihlášeno 156 přítomných, pro 139, proti žádný. Předložený návrh uvede ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
Dámy a pánové, dnes máme šanci zajistit pro občany České republiky ochranu před vysokými cenami energií. Evropa byla velmi závislá na ruském plynu a nyní rychle hledá alternativní dodavatele. Rusko tak mohlo manipulovat cenou plynu tím, že snižovalo jeho dodávky do Evropy. Velmi citlivé trhy pak na to reagovaly rychlým růstem cen a od cen plynu se přitom odvíjí také cena elektřiny, která roste stejně rychle. Konkrétní vývoj na trzích je však těžko předvídatelný. Například letos v létě růst cen elektřiny negativně ovlivnilo sucho, které postihlo některé státy a výrazně omezilo výrobu ve vodních elektrárnách, a také výpadek jaderných elektráren ve Francii. Co všechno zasáhne do cen energií v Evropě na podzim, lze těžko předvídat a situace přestala být udržitelná. Proto jsme se s vládními kolegy rozhodli, že občany proti dopadům tohoto vývoje ochráníme a určíme maximální částky a zavedeme regulaci cen elektřiny a plynu. Občané díky tomu budou mít jasno o tom, kolik budou za energie platit. Zastropovat ceny nám umožní novela energetického zákona, kterou vláda schválila 14. září na svém mimořádném zasedání. K zastropování budeme moci přistoupit v případě, že nastane mimořádná tržní situace. A tato mimořádná tržní situace na nastala, definitivní strop tedy pro ceny stanovíme ihned po schválení této novely. Kromě zastropování cen energií bude vláda díky novele moci určit také další detaily. V první řadě skupinu, pro kterou bude tato nižší cena platit, a dále rozsah odběru, kterého se regulovaná cena bude týkat. To znamená, že na domácnosti, drobné podnikatele a také na malé a střední podniky, kteří jsou na hladinu nízkého napětí připojeni. S vládními kolegy jsme se také dohodli, že pokud dojde ke schválení nyní navrhovaného opatření Evropské komise na snížení cen energií, tak zavedeme cenové stropy také pro malé a střední podniky, které jsou připojeny na hladině vysokého a velmi vysokého napětí. Podle schválených opatření Komise může být toto zastropování mírně omezeno pro podniky v tomto směru, že nebude na veškerou jejich spotřebu, ale například na 80 % objemu jejich nejvyšší roční spotřeby za posledních pět let. To novela, kterou dnes předkládáme, také umožňuje. Zastropování cen bude zahrnovat ještě několik dalších pravidel. Platí, že pokud má zákazník s dodavatelem sjednanou nižší cenu energie, než bude ta regulovaná, tak bude mít samozřejmě nárok na tu sjednanou nižší cenu. Kromě toho bude platit, že zákazník se zafixovanou cenou vyšší, než je vládou stanovená zastropovaná cena, bude mít nárok na to, aby mu poskytovatel energie ceny energií upravil. Každý zákazník, který má nárok na zastropovanou cenu, bude mít právo na uzavření smlouvy o dodávce s příslušným dodavatelem poslední instance, pokud o to požádá. Nikdo ze zákazníků tedy nezůstane bez svého dodavatele. V neposlední řadě novela zavádí pravidlo, že obchodníci s energiemi budou samozřejmě mít nárok na úhradu prokazatelné ztráty a přiměřeného zisku. Se žádostí o jejich proplacení se budou obracet na operátora trhu s energiemi, OTE. Tento operátor trhu neprodleně žádost ke kontrole a vyjádření předá Energetickému regulačnímu úřadu a následně žádost v případě jejího schválení proplatí. Parametry a způsob výpočtu prokazatelné ztráty i přiměřeného zisku budou také specifikovány v nařízení vlády.
Prosím, máte slovo.
Vážené dámy a pánové, na dnešní schůzi Poslanecké sněmovny se bude projednávat vládní návrh na zastropování cen elektřiny a plynu. Vláda Petra Fialy ale zastropovala ceny energií na extrémně vysoké úrovni. Češi tedy budou platit kvůli Fialově vládě i po zastropování za elektřinu čtyřikrát více než Slováci. Je to tedy naprosto nedostatečné řešení a výsměch občanům. Opožděné řešení představené Fialovou vládou je absolutně nedostatečné a je opět v rozporu i s vládními sliby, že nenechá občany a firmy padnout. Vláda koalice SPOLU - tedy ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Pirátů - neudělala v oblasti energetické krize od svého nástupu před devíti měsíci vůbec nic. Ignorovala návrhy SPD, odborníků i řešení, která přijaly všechny okolní evropské státy. Vládní návrh svěřuje kompetenci na zastropování ceny energií výlučně do rukou vlády, která má maximální prodejní ceny elektřiny a plynu stanovit svým nařízením. Češi tedy budou platit za elektřinu po zastropování čtyřikrát více než Slováci. Takové ceny jsou pro mnoho občanů likvidační, a tím pádem pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné. Přitom má naše republika u nás vyráběné elektřiny přebytek. U nás vyráběné levné elektřiny máme přebytek, neboli vyrábíme více levné elektřiny, než naši občané a firmy spotřebují. Vládní návrh je z hlediska cen elektřiny a plynu pro spotřebitele nesmyslně vysoký, až likvidační, a současnou kritickou situaci v podstatě a v principu vůbec neřeší. Tady bych rád uvedl, že SPD podpoří jakékoliv snížení ceny energií. To bych rád tady zdůraznil, protože předpokládáme, že naše pozměňovací návrhy, které skutečně by zastropovaly cenu na únosnou úroveň, vládní koalice nás bohužel přehlasuje, protože tady mají většinu a nemyslí na občany a na české firmy. Vládní návrh novely energetického zákona na zavedení cenového stropu elektřiny a plynu je nedostatečný a nespravedlivý i proto, že se nemá týkat větších firem a průmyslových podniků, které jsou ovšem vysokými cenami energií silně ohroženy z hlediska jejich konkurenceschopnosti a mnohdy i z pohledu samotné jejich existence, což znamená riziko propouštění a ztráty až desítek tisíc pracovních míst. To ale vláda Petra Fialy vůbec nereflektuje. Proto jako hnutí SPD budeme navrhovat k projednávané vládní novele energetického zákona srovnání podmínek pro veškeré odběratele elektřiny a plynu na našem území, zejména v tom smyslu, aby se vládou stanovený cenový strop na elektřinu a plyn týkal vždy všech jejich spotřebitelů, maloodběratelů i velkoodběratelů. Vládní návrh na pomoc velkým firmám s vysokými cenami energií je navíc zcela nekonkrétní a má se týkat jen malé části vybraných firem. Jeho kritéria jsou velmi pochybná, manipulovatelná a zneužitelná. V době závažné energetické, ekonomické a sociální krize musí mít přece před unijní legislativou přednost zájem českých občanů a českých firem. To ale servilní a slabá Fialova vláda nedokáže prosadit. Jednání Evropské unie o energetice skončilo minulý pátek dle očekávání fiaskem a nepřineslo žádné skutečné řešení zdražování. Potvrzuje se dlouhodobý názor hnutí SPD, že žádné evropské řešení drasticky vysokých cen elektřiny a plynu nemůže fungovat. Jeho hledání je jenom prodlužováním současné krize, která je pro mnohé naše domácnosti a firmy likvidační. Toto jednání žádné výsledky nepřineslo, pouze dalo doporučení rozpracovat několik návrhů, kdy jeden je horší než druhý.
My tyto peníze dáváme lidem, aby si poradili s těmi současnými problémy. Naše pomoc je převážně cílená a míří na ty, kteří ji skutečně potřebují. Proto se nám nestane to, co se stalo vám, že zadlužujete rekordně zemi, prohlubujete inflaci, zvyšujete naše zadlužení, a přitom ty peníze se na konkrétní pomoc lidem, jak se ukázalo, nedostaly. Ale nejenom to, že pomáháme lidem a že se to snažíme dělat úsporně, my jsme taky hned v první verzi rozpočtu zmrazili platy úředníků, snížili jsme provozní výdaje státu tak, jak jsme to slibovali ve svém programovém prohlášení, a přitom jsme nezapomněli na platy zdravotníků, učitelů a ti dostali přidáno. Když mluvím o covidu, tak bych chtěl také připomenout, že naše vláda se hned na začátku musela potýkat s další vlnou koronavirové krize. Na začátku ledna 2022 dosáhla nová vlna covidu přes 370 000 případů onemocnění. Čili my jsme čelili obrovské covidové vlně. A podívejte se na výsledky a podívejte se na výsledky vaší vlády. Teď se nebudu vracet k obětem a k tomu všemu tragickému, co provázelo vaše zvládání, nezvládání covidové vlny, ale my jsme ten nápor zvládli tak, že jsme nic nezavírali, nezavírali jsme školy, nezavírali jsme ekonomiku, používali jsme ty metody, které nám radili odborníci, nezasahovali jsme do nich jako vy, testovali jsme, včas jsme se připravili a díky tomu jsme covidovou vlnu dobře zvládli. Ano, bylo nutné řešit kompenzace podnikatelům, bylo nutné obnovit důvěru lidí v zdravotní systém, v očkování, zajistili jsme, jak už jsem říkal, efektivní testování, a to všechno pomohlo. A to všechno jsme na rozdíl od předcházející vlády zvládli právě proto, že jsme rozhodovali odborně, kompetentně. Pan ministr Válek si vytvořil obrovský poradní tým skutečných expertů, nerozhodovali jsme chaoticky, nerozhodovali jsme podle průzkumu veřejného mínění, a proto, že jsme k tomu onemocnění přistoupili racionálně, bez snahy nahnat politické body, tak jsme tím naši společnost provedli tímto způsobem. A tady si opět můžete srovnat vaše výsledky a naše výsledky a můžeme si je srovnat na faktech tak, jak to dělám já. Vy jste tady vytáhl naše programové prohlášení a začal jste tam číst, co jsme ještě za devět měsíců nesplnili. K dalším slibům se ještě dostanu, ale neměl bych pominout jeden faktor, který velmi významně ovlivnil naše vládnutí, který má zásadní vliv na to, co se děje dnes v České republice, co se děje v Evropě, má to vliv na náš každodenní život, a to je ruský vpád na Ukrajinu z února tohoto roku. Jak obrovská ta vlna byla, to nejlépe dokládají čísla. Nejenom to. A to je jasný úspěch způsobu, jakým jsme přistoupili k uprchlické vlně, ale nejenom to, příliv těchto pracovníků pomohl našemu trhu práce. Určitě víte, že si zaměstnavatelé už několik let stěžují, ba zoufají, že nemají dostatek zaměstnanců, a proto taky český trh práce tyto uprchlíky před válkou tak rychle a takovým skvělým způsobem absorboval. Znovu říkám, vyřešení uprchlické krize je nepochybně úspěchem naší vlády, nebylo to nic samozřejmého.
Jsou to hlavně ceny energií. U těch se tedy musí začít, a to rychle, pokud se máme vyhrabat ze současné krize. Bohužel, tato vláda Petra Fialy ani netuší, jaká hra se tu hraje s našimi životy, že na trhu jsou tak mocní hráči, kterým je vcelku jedno, jak budou žít lidé v Evropě, speciálně v Evropské unii, a už vůbec nemluvím o nějaké České republice. Ale na to právě máme mít národní vládu, aby se o české občany a firmy starala, snažila se pro ně hledat a najít optimální řešení pro udržení životní úrovně, ideálně i pro její zlepšení. Já si pamatuji, když jsme čelili před možná šesti lety problému migrace, migrace muslimských imigrantů do Evropy. Všichni hledali společná evropská řešení. Ne, počkáme, nebudeme to řešit, počkáme na společná evropská řešení. Bylo nějaké společné evropské řešení? Společná evropská řešení neexistují. Je to jenom výmluva, pane premiére. Je to váš alibismus, abyste nemuseli nic hledat, protože já vám garantuji, že společné evropské řešení nemůže existovat. Nemůže existovat, protože každá země má jiný energetický mix a má jinou cenovou hladinu. Prostě je to alibismus této vlády, protože nemůže nic najít. Je zmítána od mantinelu k mantinelu, na jedné straně stojí Brusel a na druhé Washington. Nemůže nic dělat nebo na to nemá politickou odvahu. A jestli na to nemá politickou odvahu, tak by měla odstoupit, protože tato vláda je tady pro občany České republiky, pro nikoho jiného. Pro nikoho jiného! Proto je úkolem nejen parlamentní opozice, ale i čím dál většího množství českých občanů a firem to této vládě připomenout. Ostatně už se to děje, a to čím dál intenzivněji. Otevřený dopis nedávno zaslala vládě Asociace malých a středních podniků České republiky. V něm tato asociace vyjadřovala ostrý nesouhlas s dosavadním postupem vlády, která nečiní žádné zásadní rychlé efektivní kroky k ochraně českých firem. Rovněž konstatovala, že řada firem hraje o své přežití v řádu měsíců, a vláda tato varování přehlíží. A že dosavadní prezentovanou pomoc vlády považují podnikatelé za zcela nedostatečnou, či spíše nulovou. Že tento otevřený dopis skoro nikdo neotiskl, nikdo nad ním nezavedl žádnou polemiku. Málo novinářů se tomu věnovalo, skoro nikdo. Podobně se nyní vyjádřily zaměstnavatelské svazy a žádají vládu v otevřeném dopisu o konkrétní opatření pro firmy kvůli drahým energiím. To je velká ledová sprcha pro pana ministra Síkelu, který jen vzácně chodí do médií vysvětlovat své nápady na řešení energetické krize. Bohužel ne novináři, a to mě trochu mrzí. Z toho je vidět, že projev ministra spravedlnosti Blažka byl opravdu věštecký, a já s ním souhlasím. Uvažuji velmi podobně jako on a mám na to stejný názor. Začínáme být v situaci, kdy se nejen běžní občané, ale i firmy včetně opravdu velkých firem neostýchají veřejně řvát na vládu, ať honem něco dělá, a nejen něco formálního, aby si udělala pomyslnou čárku, ale něco opravdu efektivního, co zabrání firmám i občanům České republiky propadnout do bídy a bankrotu. Proto jsme také dnes tady a je před námi hlasování o nedůvěře vládě. Proto ostatně také hodlám hlasovat pro vyslovení nedůvěry této vládě. Možností, co udělat, byla spousta. Opakovali bychom se, ale proč ne. SPD má desatero. My ho všude říkáme, aby lidé věděli, že existuje cesta. Musí vláda, která jí půjde, být politicky odvážná, ale existuje cesta a podle mě je to jediná možná cesta. Víte, čím začala? Začala tím, že se začaly v Německu a ve Švédsku zavírat uhelné a jaderné elektrárny. Začala tím, že na trhu byl nedostatek energie, elektřiny, a když je něčeho nedostatek, co se stane? No stane se to, že její cena se zvyšuje. Začala se zvyšovat cena energií už před válkou na Ukrajině. Němci si řekli: Proč bychom tady měli uhelné elektrárny, proč bychom tady měli jaderné elektrárny, kde budeme muset řešit nějaký jaderný odpad, když si to můžeme levně koupit od Čechů? Ti nám to všechno prodají, a levně, tak co, tak to zavřeme. To znamená, bod číslo jedna, odstoupení od této Zelené dohody, protože nás vede do pekel. A najednou celý Green Deal jde mimo. Takže to je první věc. Druhá věc: zrušení, vystoupení ze systému emisních povolenek. Emisní povolenky jsou součástí Green Dealu. Kouří vám komín? Znám spoustu firem na Hané, odkud pocházím, které říkají: Ano, měli jsme zisk, ale museli jsme ho zaplatit za emisní povolenky. Tak víte, na co jdou dnes emisní povolenky? Je to normální ekonomická komodita.
Musím říct, že tato otázka mi přijde zcela absurdní. Údělem opozice prostě je, že má menšinu, že hlasování často prohrává. Výsledek asi dokážeme odhadnout, počítat do 108 umíme všichni, ale všichni jsme se také určitě v politice setkali s tím, že nějaké hlasování dopadlo jinak, než jsme očekávali. Každý poslanec má své svědomí a odpovědnost vůči lidem, kteří mu dali ve volbách hlas. A toto hlasování má jedno veliké specifikum. Každý z nás se na konci dne bude muset postavit a po všech těch argumentech, které zde zazní, po všech těch kauzách každý bude muset jasně říct: pro návrh, nebo proti návrhu. To ale zdaleka nejsou jediné důvody, proč náš poslanecký klub chce vaší vládě vyslovit nedůvěru. Začnu popisem - předpokládám, že to chápete - problematiky veřejných financí, které jsou mi nejbližší. Jedním z prvních kroků, které nová vládní koalice udělala, bylo to, že nás uvedla do nejdelšího rozpočtového provizoria v historii této republiky. Tímto rozpočtovým provizoriem uvedla vládní pětikoalice celou veřejnou sféru do období, kdy nebylo zřejmé, na co jsou a na co nejsou finanční prostředky, s čím se může počítat a s čím se nemůže počítat. Již v programovém prohlášení vlády pětikoalice zmiňuje, cituji: "Postup státu musí být pro podnikatele a občany předvídatelný." Toto rozpočtové provizorium samozřejmě nemělo s předvídatelností absolutně nic společného. Na výdajové straně státního rozpočtu následovaly tupé marketingové škrty.